Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný další návrh nevidím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Takže já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Jedná se o
Dále budu používat už jenom slovní spojení rozpočtová pravidla. V zákoně o rozpočtových pravidlech je navrženo Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. Státní dluh je třeba udržet v rozumných mezích a je třeba využít každé příležitosti k jeho snížení. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, postupy pro jeho úhradu se nemění.
Je tady opravdu hluk, už jsem byl upozorněn tady poslanci. Tak já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.
Doposud je penále stanoveno ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den z prodlení s úhradou odvodu, které je v některých případech příliš velkou zátěží pro toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Nyní se proto navrhuje penále snížit na částku 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby bylo vůči porušiteli příliš zatěžující, případně likvidační.
Děkuji za odpověď panu guvernérovi. Ale kdo tu s námi hraje to divadlo? Pan guvernér říkal: vážení poslanci, schvalte to, není přece jisté, že já všechny ty tři regulace využiji. To je jenom paleta, když bude nejhůř, tak sáhnu na jeden, na dva, možná na tři. Dva?
Tak prosím vaše dvě minuty.
Ano, děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na poslední vystoupení pana guvernéra. Jenomže vy jste nezareagoval na to, co jsem tady říkal já ve svém úvodním slově ve středu, a to je poznámka, že vy sice se snažíte regulovat poptávku po bydlení, ale tím se nesníží potřeba bydlet v České republice.
Já jsem se domníval a věřil jsem tomu, že debata s panem guvernérem bude jenom v odborné rovině a že politiku si necháme bokem. Vy jste si začal, pane guvernére, ne my. Tak vás žádám, abyste se do těch politických půtek nepouštěl a udržel tu debatu v politické debatě, nebo se budeme vracet k vašemu angažmá ve velké politice.
Ano, Václav Klaus se hlásí, takže do obecné rozpravy.
Dobrý den, dámy a pánové. Má části, které jsou smysluplné. Takže se připojíme k zamítnutí tohoto návrhu.
Nemám tady žádnou přihlášku do obecné rozpravy, takže já končím obecnou rozpravu. Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrzích. Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, takže nejprve pan poslanec Patrik Nacher. Rozumím tomu dobře?
My vnímáme strategické suroviny jako ty základní, ty nejbohatší. Možná uran by se tam dal určitě najít, ale já upozorňuji, že tady strategická surovina je třeba písek, je třeba štěrk. Uvědomme si, jaké jsou zásoby štěrku v České republice. Tady se vracím k tomu, co jsem hovořil. My uvažujeme o vybudování vysokorychlostních železnic. A máme obrovské legislativní problémy umožňovat otevírání nových ložisek štěrku. A problém horního zákona je také o tom a týká se to malých těžařů. A to se klidně může stát. Vůbec tady nepadla možnost vykoupení, nebo za úplatu vyvlastnění těchto pozemků pro stát. A je to obrovský problém, protože my máme chráněné ložiskové území, máme dokonce třeba i toho těžaře, ale tam se netěží, a stát bude najednou potřebovat určité frakce toho štěrku a nebude je mít. A je to docela kardinální otázka právě pro ty malé těžaře. Ale budoucnost těžby, to je také součástí horního zákona. Protože chci předejít těm debatám, abychom se tady potom nezasekli a nezablokovali na tom, že vlastně tento zákon je negativní vůči životnímu prostředí. Nemyslím si to, ale přesto vnímám, že zaznívají tyto výhrady zvláště ke způsobu těžby. Když se bavíme o lithiu, tak momentálně nejefektivnější způsob těžby lithia je použitím louhování, použitím nebezpečných látek. Hovořil tady kolega o zlatu, kde má stejný podobný problém v rámci těžení, a to slibované, efektivní, ekologická těžba nebo vyčerpání z horniny lithia, je zatím v technických výkresech možná na vysokých školách a v laboratorních podmínkách v řádu desítek, stovek kilogramů, ale ne v těch tisících tun, které by se nakonec těžily. Čili tento problém životního prostředí vnímám docela vážně. Pro nás jako KSČM je nejdůležitější zachovat sociální smír. Proč nehovořím o zvyšování. To se nám možná trošičku daří. Vláda se snaží a za to jí děkuji. Přidává tam, kde může. Ale co se stane, když skokově zdraží elektrická energie? Jsme svědky tlaku Německa na ukončování neefektivních, ekologicky nevhodných zdrojů energie a tepla, ale to automaticky produkuje zvyšování cen energie na světových trzích. V tom návrhu zákona bohužel RIA obsažena není, která by analyzovala dopad na český průmysl. Ale dovedeme si představit, kdyby třeba povrchové doly na Mostecku z roku na rok přestaly existovat? Tady si dovolím jemňounce upozornit na to, že zde je Český báňský úřad. My teď chceme zavést úplně jiný systém. My ještě nemáme vypořádaný ten historický systém, který tady byl, a Český báňský úřad se snaží, ale naráží na určité problémy, zvláště personálního charakteru, protože Český báňský úřad stejně jako ostatní úřady státní správy je pod dost velkým tlakem úspor a nyní mu dáváme další a další pravomoce. My předáme státu, chápejme Českému báňskému úřadu, strategicky důležité obchodní údaje. Úplně odbočuji a mohu hovořit tady ke kolegům Pirátům, kteří mají ve svém ranku tu bezpečnost a informační technologie, jestli se tímto vůbec někdo zabýval.

Děkuji, pane předsedající. Nicméně bych se ráda vyjádřila k jedné věci. Jde o návrh sociálních partnerů, který ale nebyl projednán s Ministerstvem financí. Proto bych se ráda zeptala, jakou přidanou hodnotu do zabezpečování prevence přinesou sociální partneři. Takže já bych ráda znala na toto odpověď.
Děkuji a budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji za slovo. Jak říkal můj kolega Lukáš Černohorský, dneska už spousta firem, když chtějí, tak de facto ta sdílená pracovní místa mít mohou. Ten návrh by byl motivační jenom za dodání dotace, která samozřejmě v zákoně obsažena není, ale uvažuje se o ní, mluví se o ní. A nám to připadá, že to nedává smysl. To, na co se ptám, je, abychom se opravdu bavili o tom, jak systémově motivovat zaměstnávání pečujících mimo mechanismus dotací. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Ponechává to na něm samotném. Chtěl bych tady znovu připomenout, že nepovažuji za vhodné, že se implementuje do kontinentální, do našeho právního řádu něco, co je z anglosaského systému právního, kde naopak zase neznají určité formy a instituty, které zná náš zákoník práce. Tady se míchají dvě věci a není to dobré.
Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou.
Jak už tady jedna z předřečnic, paní poslankyně Richterová, zmínila, tak bylo to uvažováno. A další můj dotaz byl, protože vím, že paní ministryně mě příliš tady nevnímala, měla velký rozhovor s panem zpravodajem, tak ho připomínám, aby měla možnost odpovědět, a to jsou ty zahraniční zkušenosti, kde se ukazuje, že ta cesta nebyla úplně správná, a jestli se s tímto ministerstvo seznámilo a poučilo.
Děkuji, pane předsedající. Já děkuji za tu debatu, ze které vyplývá, že hlavním předmětem zájmu bude zejména sdílené pracovní místo. Sdílené pracovní místo zavádíme, protože si myslíme, že nejenom k té vysoké zaměstnanosti, které v České republice čelíme, a myslím si, že je to dobře, ale také obecně trend stárnutí společnosti se ukazuje, že Česká republika potřebuje systém, systém na podporu částečných a flexibilních úvazků. My velmi dobře víme, a děkuji za ty konkrétní příklady, že už to v praxi v mnohých firmách nebo organizacích funguje. Ale Česká republika, a to by mělo být i předmětem novely zákoníku práce, potřebuje systematickou úpravu. Co se týká toho dotazu na dotaci, tak já mám konkrétní představu, jak to financovat. Chtěli bychom to financovat z Evropského sociálního fondu. Nicméně je potřeba upřímně říci, že to není finální představa, protože vyjednávání příštího programového období evropských fondů se teprve rozbíhá.
Já tedy ten zákon v prvním čtení podpořím. Samozřejmě že vím, že tam hodnocení RIA nebylo provedeno.
Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi, abych i já řekla stanovisko k projednávanému hornímu zákonu. Už to tady bylo dneska zmíněno. Jedná se o součást sanace území po ukončení těžby. Tolik velmi stručná zmínka o novém termínu v důvodové zprávě. Předpokládám proto, že předkladatel má jasně vyargumentováno, jaká pozitiva a negativa tato nově zaváděná úprava může mít na těžební sektor. Počkám na jednání hospodářského výboru, abych nyní nezdržovala, nicméně už teď si myslím, že by to stálo za pozměňovací návrh, který by precizně a hlavně jednoznačněji toto ustanovení definoval, aby nevznikaly jakékoli pochybnosti a hlavně další neúměrné finanční zatížení v těžebním sektoru. Děkuji za pozornost.
Tomu nerozumím, proč to tak vlastně děláme, že rozdělujeme důlní společnosti na ty, které těží energetické, a neenergetické nerosty, a všichni mají jiné lhůty pro převod z těch analytických účtů na vázané účty. My totiž máme na stole i tzv. vodní zákon. Tohle by mohla být další rána.
Děkuji, pane předsedající.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych návrh novely horního zákona opětovně uvedl a navázal na to, co už jsem zde prezentoval. Dovolím si zrekapitulovat některé klíčové náležitosti z našeho pohledu velmi důležitého zákona.
Ano, děkuji panu místopředsedovi vlády.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, tímto tiskem otevíráme horní zákon, který možná v tom pohledu předešlých debat o zákoníku práce a dalších záležitostech nevnímáte jako důležitý. Chci ale upozornit na některé věci, které již pan ministr otevřel. Chci tady jenom krátce upozornit a doplnit to, co hovořil pan ministr. Hovořil o rezervách na sanace a rekultivace na vypořádání důlních škod. Další věc je, že přesouvá zodpovědnost za stanovování těchto cen na Český báňský úřad. Jedná se také samozřejmě o zveřejňování informací o chráněných ložiskových územích. Je to jedna z oblastí, která jistě bude k diskusi, a budeme se o ní bavit. Čili na závěr chci upozornit na to, že tato problematika není vůbec jednoduchá. Týká se docela velkých oblastí jak průmyslu, tak samozřejmě i těžařů. A očekávám docela výraznou diskusi k této otázce. Děkuji za pozornost.
V minulém volebním období jsme proti tomu bojovali. Děkuji za slovo. Takže výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že horní činnost má přeshraniční a mezinárodní rozsah, doporučuji, aby bylo dáno k posouzení také výboru pro evropské záležitosti a zahraničnímu výboru. Děkuji.
Nebude to školství. Já navrhuji rozpočtový výbor, protože logicky tento zákon se také týká příjmů státní pokladny.
Ano, děkuji. Mám zde tedy šest návrhů na další výbory. A pokud nikdo již nemá žádné další, tak přistoupíme k hlasování. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. O návrzích budeme hlasovat v tom pořadí, jak jsem je zaznamenal. Takže jako první, až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti? Tento návrh byl tedy přijat. Kdo je proti? Návrh byl také přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali jako dalším výborům výboru pro životní prostředí, ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti prodloužení lhůty? Jako další bod je zde bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.
To považujeme za důležitou věc. Bylo to dlouze projednáváno. Myslíme si, že to je velmi vstřícný krok, po kterém podnikatelské prostředí volalo mnoho let. Třetí oblastí je úprava akreditačního procesu, a to u Českého institutu pro akreditaci, což je rovněž důležité a trochu se to zjednodušuje vše. Závěrem si vás tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem zákona.
Náš návrh totiž řeší tu příčinu. Řeší tu příčinu, že jsou ty úvazky dražší. A tento návrh řeší tedy jenom další přidání administrativy. A jak v jiných částech této novely opravdu administrativa ubývá, tak tady jí přibývá. Skutečně pomoci těm, kteří chtějí pracovat, ale nemohou na plný úvazek ať už z jakéhokoliv důvodu. Totiž že je v plánu pro zaměstnavatele zavést nějaké dotace na sdílená pracovní místa. Směrem k tomu, co jsem sama říkala, že je hlavní příčinou, tedy vysoké odvody, zbytečně vysoké odvody tady u těch úvazků, tak uvidíme, že se drbeme pravou rukou za levým uchem. Takže to celé bude naopak stát ještě víc. Takže tohle mně přijde jako zásadní informace, která tady nezazněla při představení toho zákona. Budu ráda, když to samozřejmě velmi detailně probereme i na výboru pro sociální politiku, kam tato materie patří. A byť tedy tam panuje shoda na tripartitě, tak věřím tomu, že i tam by tato materie měla být probrána.
Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové za její vystoupení. Připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Není asi žádným tajemstvím, že jsme dlouho, a velice dlouho, čekali na to, že by měla dojít avizovaná novela do Poslanecké sněmovny z pohledu vlády. Myslím si, že sdílené pracovní místo je pojem, který není úplně vlastní kontinentálnímu evropskému právu, a jeho implementace v této podobě je velice problematická. Chtěl bych říci, že z právních systémů, z kterých je tato věc implementována do kontinentálních právních systémů, naopak zase neznají krátkodobé formy pracovních úvazků, nebo se běžně nepoužívají, anebo formy, jako je dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
Tady ten konkurenční boj je docela závažný a v této oblasti, která je, znovu opakuji, pod obrovským odstřelem z Evropy jako závažný a budeme se tím muset také zabývat.
Není to úplně důstojné. Prosím, pokračujte.
Česká republika je zemí, která zná historicky problémy, které jí způsobují soudní spory a pře. Děkuji, že jste mi dovolili zde takhle promluvit, aniž byste mě příliš přerušovali, děkuji za to, že tomu věnujete pozornost, a ve svém závěrečném slově zpravodaje dám návrhy k hlasování.
Nyní zde mám s faktickou poznámkou do rozpravy pana poslance Kobzu. Takže prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající.